Pokud budou tyto body vyčerpány do 13 hodin, ostatní body z bloku smlouvy v prvním a druhém čtení.
A tak zněla i ta má reakce. Jestli má dostat tisíc hektarů polesí pro sedm absolventů v daném ročníku. Nemám problém s tou naplněností.
Pan ministr je řádně omluven, tak prosím o přednesení interpelace.
Vážený nepřítomný pane ministře, věřím, že mi tedy odpovíte písemně. Chci se vás zeptat, jakým způsobem je zajištěna letecká záchranná služba na příští rok, v případě že není, jaké jsou toho příčiny.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi za jasné otázky pro pana ministra zdravotnictví.
Tím, že se nově objevilo ve vyhlášce, tak vyplynulo na povrch a vzbudilo kontroverze. Určitě to chceme vyřešit, protože naším zájmem není omezovat vodáctví a sport na vodě vůbec.
Pan kolega Koubek bude mít doplňující otázku. Prosím pane poslanče, máte slovo.
My chystáme tu úpravu nejenom kvůli tomuto.
Děkuji panu ministrovi za doplňující odpověď.
To mě mrzí, protože jsem tady právě pana ministra viděl, tak jsem se i na jeho odpověď těšil. Nicméně přesto si dovolím tuto interpelaci načíst.
Pan kolega Koubek jistě dostane odpověď v zákonné lhůtě.
Předkládám interpelaci na pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci nedostatku míst v českých věznicích a s tím souvisejícím pořízením elektronických náramků. V souvislosti s nárůstem odsouzených a nedostatečnou kapacitou ve věznicích se Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo pořídit elektronické náramky, což by situaci s nedostatkem míst ve věznicích částečně vyřešilo. Nicméně do prvního tendru na elektronické náramky se nikdo nepřihlásil a v těchto dnech byl vypsán druhý tendr. Problém s umisťováním odsouzených tak zatím dále zůstává. Vážený pane ministře, chci se vás proto zeptat: Pokud z druhého tendru vzejde vítěz, v jak dohledné době budou realizovatelné elektronické náramky? Za druhé, jak chce Ministerstvo spravedlnosti vyřešit problém s nedostatkem míst ve věznicích? Zda jej vyřeší jen elektronické náramky, nebo je nutné vytvořit nová pobytová místa, ať už postavením nové věznice, nebo zrekonstruováním stávájících budov? A za třetí, v jak dohledné době chce Ministerstvo spravedlnosti vyřešit problém s nedostatkem míst ve věznicích? Děkuji za zodpovězené dotazy.
Nyní mi dovolte informaci.
Česku hrozí, že nevyčerpá 14 mld. od EU na internet. Nebo: Přijdeme o 14 mld. na rychlý internet, varují operátoři. Pochybnosti o čerpání těchto prostředků už jsou ale vyjadřovány delší dobu. Myslím, že jde o vážné téma. Tyto peníze bychom si neměli nechat proklouznout mezi prsty. Je jasné, že jejich přínos zejména pro venkov by mohl být značný. Obávám se přitom, že vyjádření, která jste k této záležitosti poskytl, není možné označit za uspokojivá. Uklidněte mě prosím. Na závěr mi dovolte ještě jednu poznámku. Kdyby to měl v rukou on, byla bych o něco málo spokojenější. Můžete mě uklidnit i ohledně této věci? Děkuji za písemnou odpověď.
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Budeme pokračovat interpelací číslo 27 pana poslance Petra Bendla na ministra zemědělství Mariana Jurečku. Pane poslanče prosím máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Můžeme to mít za vyčerpané.
Je to vlastně řešeno sociálními dávkami, které jsou poskytovány do oblasti bydlení. A už dnes největší podíl nákladů na bydlení vynakládají vlastníci rodinných domů v malých obcích. Dopadlo by to tak, že by byly zvýšeny tarify. Myslím si, že je chyba, že v té pracovní skupině nebyl žádný zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, protože ten návrh, tak jak byl původně ERÚ připraven, tak by vlastně zdražil elektřinu nejvíce těm, kteří už dneska jsou v určité pasti chudoby a kterým už dneska z velké části pomáháme sociálními dávkami. Myslím si, že je dobře, že ten návrh byl zveřejněn dostatečně dopředu, že bylo možné uplatnit tyto argumenty. A je dobře, že Energetický regulační úřad od tohoto návrhu upustil a že bude připravovat návrh nový. Ten návrh podle mého názoru nebyl dostatečně srozumitelný pro velkou část veřejnosti. Tento návrh by výrazně dopadl zejména na domácnosti s nízkou spotřebou elektrické energie. A tento návrh by dramatickým způsobem skokově snížil motivaci šetřit při spotřebě elektrické energie.
Pan předseda vlády si nepřeje reagovat.
Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, Poslanecká sněmovna má teď na svém programu projednávání zákona o střetu zájmů. Závazky mé firmy jsou 250 milionů korun. A takovéto přiznání se podle tohoto zákona v mých datech, která jsem povinen zveřejnit, neobjeví. Ptám se vás, pane premiére, proč jste něco takového do toho návrhu zákona nezahrnuli.
Prosím pana předsedu vlády.
Má za cíl zpřísnit některá ustanovení tohoto zákona a současně má za cíl zjednodušit přístup k informacím, které příslušní veřejní činitelé pravidelně předkládají na základě současného zákona. Jenom chci poukázat na to, že řada neziskových organizací a řada organizací, které se zabývají bojem proti korupci, už dlouhá léta požaduje, aby k takovéto reformě zákona o střetu zájmu došlo. Pokud Poslanecká sněmovna dospěje k tomu, že je potřeba ještě některé speciální oblasti střetu zájmů například v oblasti podnikání členů vlády dále zpřísnit, to znamená zavést nějaká nová pravidla, tak já nejsem proti. Hledejme takové zákony, které nám pomohou oddělit podnikání od politiky, protože samozřejmě není možné, aby docházelo ke spojování politické reprezentace, která je dána vůlí voličů, a podnikatelských zájmů, které jsou prostě dány osobním ziskem.
Zákonnost v policii kontroluje nezávislý orgán, už ne Inspekce ministra vnitra, ale Generální inspekce bezpečnostních sborů. A i na to jsem se policistů ptal, proč se nestalo to, aby tu skupinku studentů dovedli k pamětní desce, kam chtěli jít, ne na shromáždění, ale k pamětní desce, a proč jim neumožnili v daný okamžik, aby tedy květiny položili. Nebylo to celý den. Kdyby se něco takového prokázalo, tak je samozřejmě potřeba přijmout konkrétní opatření. Nemám z jakého důvodu apelovat na policejního prezidenta, protože to bych tak jedině mohl dělat, aby vyvodil konkrétní opatření.
Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. Ale kolegyně Chalánková tady není. Takže musím respektovat text zákona o jednacím řádu a interpelaci považovat za skončenou. Nemůžeme konat rozpravu, když tady není interpelující poslankyně, jestli si dobře rozumíme. Nezlobte se na mě. Hierarchie právní normy je jednoduchá - nejdřív zákon, potom usnesení. Jako je Ústava - zákon - nařízení vlády - vyhláška - metodický pokyn. Tato interpelace je tedy skončena. Pan poslanec Adamec je tady přítomen, pan ministr je také přítomen. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Prostě nemáme. My tu plochu nemáme. V tuhle chvíli nemáme ani v rozpočtu peníze na to, abychom ji zřídili. Ona to není vůbec levná věc. Jednak je to u těch marketů o penězích, protože žádný obchod vám zadarmo nic nedá.
Finanční prostředky byly rozděleny mezi kraje podle délky předmětných komunikací. Tabulku s rozdělením vám mohu předložit. Nově jsou příjemcům ukládány především tyto povinnosti: zveřejňování uzavírek na portálu Národního dopravního informačního centra; předložení stanoviska správců pozemních komunikací, po nichž jsou vedeny objízdné trasy, k možným kolizím akcí financovaných z rozpočtu SFDI s opravami či rekonstrukcemi těchto komunikací; povinnosti příjemce předložit prohlášení kraje o koordinaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI s ostatními akcemi na pozemních komunikacích v daném kraji. Já vám tu tabulku předám v kopii.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane ministře, obracím se na vás jako zkušený lékař v oborech hygiena, epidemiologie, anesteziologie a záchranná služba s důraznou žádostí o prošetření třetího rozhodnutí soudce Michala Ryšky ve věci převozu porozeného dítěte do zdravotnického zařízení v Brně.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji, je to vaše právo, samozřejmě.
Ale o čem bych chtěla mluvit a reagovat na vaši písemnou odpověď na můj dotaz ohledně této věci. Moje představa je taková, že současné uspořádání je nevyhovující. Vašemu stanovisku rozumím, ale nemyslím, že je správné. Institut pana prezidenta Havla financuje Zdeněk Bakala, institut pana prezidenta Klause Petr Kellner. Bývalí prezidenti mají ve společnosti významné slovo, v případě přímo voleného prezidenta to bude jistě ještě markantnější. Kladu si otázku, kdo bude sponzorovat prezidentskou knihovnu prezidenta Zemana, až opustí úřad hlavy státu. Který další oligarcha by mohl mít o toto zájem? Nebo by mohlo přicházet financování ze zahraničí? To je také možné a opět nemyslím, že úplně šťastné. Českého exprezidenta by třeba ruské peníze financovat určitě neměly. Děkuji za písemnou odpověď.
Vážená nepřítomná paní ministryně školství, v souvislosti s mediálním rozruchem kolem problematiky zavádění inkluze jsem často tázán na kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu evropských prostředků, a to konkrétně na zprávu NKÚ č. 1506, kde se píše o devíti centrech podpory inkluzivního vzdělávání, která po ukončení evropského projektu bez náhrady zanikla. Tím došlo k porušení udržitelnosti, ke které se řešitelé MŠMT zavázali, a reálně hrozí, že příjemce dotace bude nucen dotaci vrátit. Při kontrole bylo zjištěno, že MŠMT nemá informace, jestli školy metodiky využívají. Dále bylo konstatováno, že o vytvořený vzdělávací kurs ze strany MŠMT neměl nikdo zájem.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dalším bodem našeho pořadu jsou Ústní interpelace které jsou určeny předsedovi vlády České republiky nebo vládě České republiky a ostatním členům vlády. Připraví se pan poslanec Jan Zahradník.
Děkuji, pane předsedo. Nicméně 17. a 18. února proběhlo jednání Evropské rady, kde se mimo jiné řešila problematika migrace. Děkuji za vaše konkrétní odpovědi.
Hezké odpoledne, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Máme v pondělí mimořádný summit. O svolání mimořádného summitu požádalo Německo. Já bych asi těmi očekáváními, která jsou spojena s Tureckem, začal. Protože to, co je prioritou České republiky, a já jsem rád, že se atmosféra v Evropě změnila, to znamená, dneska už je to priorita i celé Evropské unie, je ochrana vnější schengenské hranice. Já jsem rád, že máme nástroj k tomu, abychom s Turky mohli postupně hledat řešení. Dohodli jsme se s Turky, že by Turecko mělo přijmout aktivní opatření k zamezení obchodu s lidmi, k omezení nelegální migrace, ale myslím si, že zatím nebylo učiněno dost. Podle mého názoru roste naléhavost uzavření migrační trasy v oblasti západního Balkánu. To znamená, na tom jednání, které nás čeká, po schůzce s tureckým premiérem chce Česká republika mluvit nejenom o tom, jak funguje dohoda s Tureckem, ale chceme také mluvit o potřebě uzavřít balkánskou cestu migrace tak, abychom vyslali jasný signál, abychom ho vyslali jednak těm, kdo obchodují s lidmi, kdo vytváří nereálné naděje, co všechno uprchlíky v Evropě čeká, a jednak samozřejmě k uprchlíkům samotným, že není možné se během několika dnů dostat z Turecka až do Mnichova nebo až do Berlína. Prostě balkánskou trasu je nutno uzavřít. Vedle uzavření balkánské trasy je potřeba pomoci Řecku. Řecko v tom nemůže zůstat samo. Musíme Řecku pomoci. Přicházejí ze zemí, kde není válka. Takže chceme položit důraz na to, aby Turecko začalo přijímat zpět ekonomické uprchlíky, kteří se dostávají do Řecka. Chceme Řecku pomoci v humanitární oblasti, nepochybně i finančně. Vy jste se ptal na plán B. Ten plán B fakticky spustilo Rakousko, protože Rakousko jako první řeklo, že chce regulovat migrační vlnu. Já ten postoj Rakouska plně chápu a dalo se to očekávat. A víte, že my jsme už před několika týdny jasně řekli, že pokud Německo nebo Rakousko omezí množství uprchlíků, které nechává procházet přes své hranice, tak na to budou muset reagovat země Balkánu včetně Makedonie. A já bych byl rád, aby Evropa poskytla podporu zemím západního Balkánu, které mají vůli chránit svoje hranice, včetně podpory Makedonie, ale včetně také Bulharska, Albánie. Čili když to shrnu velmi stručně, s čím jedu na jednání Evropské rady: Trvat na tom, aby Turecko splnilo své závazky, stejně jako by Evropa měla splnit svoji část dohody, pomoci Řecku, uzavřít balkánskou trasu pro nelegální migraci. To jsou ty hlavní cíle, se kterými jedu na summit. Já myslím, že už není na co čekat a měli bychom jednat.
Děkuji, pane premiére, za konkrétní odpovědi. A protože s blíží konec tohoto termínu, chci se zeptat, jak se zpětně díváte na toto jeho tvrzení a jaká je pozice české vlády k zachování Schengenu jako takového.
Děkuji. Ono se mluví neustále o Schengenu. Schengen nám uvnitř zemí, které jsou součástí schengenské smlouvy, to je převážná část zemí Evropské unie, tak nám umožňuje volný pohyb přes hranice. To znamená, nejsou hraniční kontroly, lidi, zboží se může volně převážet přes hranice, nikdo vás nezastavuje na hranicích. Řada evropských představitelů i představitelů Evropské komise se ještě na jaře 2015 tvářila, jako že vlastně žádné vnější hranice taky nejsou. Dneska už s tím souhlasí v zásadě všichni. Nepřipustit žádné Minischengeny, žádný rozpad Schengenu, nechceme nikoho vylučovat ze Schengenu. Víme, že Řecko neplní své povinnosti. Já vítám to, že Evropská komise vyzvala Řecko. Řecko má tři měsíce na to, aby doložilo, že ty povinnosti bude plnit. My bychom Řecku v tomhle měli pomoci. Schengen na to nebyl připraven, Dublinské dohody na to nejsou připravené.
Vážený pane premiére, v rámci současné začínající předvolební kampaně jste se vy s vaší ČSSD spojili s Kalouskovou TOP 09 v útoku na svého koaličního partnera zákonem, který by měl omezovat možná rizika, která plynou ze střetu zájmů člena vlády, který je zároveň podnikatel. Proto se vás ptám: Co vám ve skutečnosti brání přestat s vaším dlouhodobým populismem a podpořit skutečně systémové změny, které doopravdy budou bránit zneužívání pravomocí politiků? Pokud někdo bude chtít manipulovat s veřejným majetkem a okrádat občany, pak mu v tom váš zákon nijak nebrání. Je to jen vaše populistická šaráda s cílem oklamat neinformovaného občana. Odpovězte mi: Proč se tedy ve skutečnosti bráníte učinit politiky přímo odpovědnými za peníze a majetek, se kterým hospodaří?
Já myslím, že přece víme, že ta situace je úplně jiná, než ji tady popisuje pan poslanec. A pan Okamura tady předjímá hlasování, které se ještě neodehrálo a odehraje se. A odehraje se a každý se k tomu návrhu a k těm návrhům, které budou předneseny, musí postavit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a také podle programu, který reprezentuje a za který byl sem do parlamentu zvolen. My se snažíme zpřísnit zákon o střetu zájmů, snažíme se poskytnout občanům více informací o poměrech lidí, kteří je zastupují ve veřejných funkcích. Chceme, aby občané k těmto informacím měli jednodušší přístup prostřednictvím registru, který je navržen. A pokud zde budou návrhy, které budou dále pomáhat tomu, aby se oddělila politika od byznysu, tak si myslím, že to je správná cesta. My jsme dneska v situaci, kdy do politiky přicházejí lidé, kteří se v minulých letech věnovali podnikání, mají velké majetky, mají velké firmy, dneska přicházejí do politiky, získávají ústavní funkce, funkci senátora nebo třeba funkci člena vlády, a je potřeba zohlednit tuto situaci z pohledu toho, aby byl zajištěn veřejný zájem a aby bylo zabráněno střetu zájmů. A to není otázka dohody jedné dvou politických stran. Politiky musí kontrolovat občané, politiky musí kontrolovat média. V okamžiku, kdy dochází k propojování politické, ekonomické a mediální moci, tak už v demokracii kontrola nefunguje. A tím navazuji na interpelaci, která na mě byla v kauze Čapího hnízda, tak jak tady byla zmíněna.
Prosím pana poslance o doplňující dotaz.
Já jsem navrhoval i přímou volbu a odvolatelnost starostů, primátorů a hejtmanů, opět jste to zamítli. Dokonce ve vašem návrhu referenda jste explicitně napsali, že o odvolatelnosti není možno hlasovat. A vůbec jste neodpověděl na moji otázku. Já jsem se ptal, v čem je rozdíl mezi odpovědností starostů, kteří mají už dneska tzv. péči řádného hospodáře, a zastupitelstva, a v čem je tedy rozdíl od ministra a hejtmana. Máte pocit, že vaše stranické elity jsou oproti starostům nepostižitelné?
Tak v tom případě prosím paní poslankyni Helenu Langšádlovou a připraví se, to asi ještě stihneme, pan kolega Černý.
Vážený pane premiére, dne 20. listopadu 2015 vydala vláda usnesení o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících. Spolu s tímto usnesením také vydala analýzu aktuální situace v oblasti integrace cizinců na území České republiky. V této souvislosti nacházím v dokumentu velký nedostatek v tom, že není uvedeno, jakým způsobem budou informace o zmíněných oblastech předávány, a to ani v části vzdělání ani pomocí integračních kurzů, přičemž oba tyto způsoby jsou pro osvojení takovýchto hodnot velice důležité. Integrační politika také cílí na účast cizinců ve veřejném životě. Toho ale nebude možné úspěšně dosáhnout bez znalosti právního řádu, historie, zvyklostí a hodnot České republiky. A je velmi pravděpodobné, že pokud nebudeme důslední v integrační oblasti, kterou jsem zmiňovala, mohlo by nám to do budoucna jako společnosti přinést mnoho problémů.
Tam samozřejmě necháme ty stávající úspěšné, řekněme, atributy, včetně úplaty pouze převodem z účtu na účet nebo prostřednictvím poukázky, a navíc to chceme rozšířit i o povinnost sběren monitorovat prostor zařízení kamerovým systémem s uchováváním záznamu z kamerového systému po dobu tří let a na vyžádání tento záznam poskytnout kontrolním orgánům. Stejný systém funguje od 1. ledna letošního roku na Slovensku.
Já tedy vnímám, že ubylo krádeží, protože ani u nás v obci už dlouho nikdo nespadl do kanálu, co platí tato vyhláška. A já mám na vás ještě dotaz, protože slyším tlak ze Svazu měst a obcí, že by chtěly, abychom udělali úplný zákaz výkupu od fyzických osob. A mě zajímá postoj ministerstva, jak by se k tomuto stavělo.
Prosím, pan ministr má dvě minuty na doplňující odpověď.
To bude velmi stručné.
Slovo má pan poslanec Ludvík Hovorka, který interpeluje nepřítomného pana poslance Svatopluka Němečka.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v písemné odpovědi na moji interpelaci z 21. ledna ve věci zdravotních registrů jste vůbec neodpověděl na tyto mé otázky: Kde je stanoveno, jaké bude postavení technického provozovatele systému a jeho zaměstnanců a s tím spojená ochrana citlivých dat? Jak budou mít osoby povolující přístup do registrů stanovenu povinnost posuzovat proporcionalitu poskytování osobních údajů? Proč se zdravotnický informační systém neřídí stejně přísnými pravidly jako jiné základní registry? Proč se pro řízení ekonomiky nevyužívají existující data ze zdravotních pojišťoven? Proč je nutno veškeré informace o zdravotním stavu, sociální a pracovní anamnéze spojovat výhradně s rodnými čísly? Proč je nyní nutno rychle a překotně schválit vadný sněmovní tisk 614, propojit všechny databáze, a teprve potom připravit kvalitní zákon? Nemyslíte, že v případě NZIS musí být úplně stejný režim jako u jiných registrů podle zákona o základních registrech, že musí být oddělena agenda a správa dat? Zákon o základních registrech určuje definice registru, rozsah shromažďovaných dat, vazby mezi agendami, evidenci přístupu k datům, správce agend a mimo jiné vedení záznamů o událostech souvisejících s provozováním registrů.